Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Marcel Chládek a zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Rom Kostřica. Nyní se táži pana ministra, zda chce vystoupit. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil s dopisy, které jsem vám slíbil na minulém zasedání. Karlova Univerzita nám píše, že tato smlouva neohrožuje ji ani obory na Karlově univerzitě. Česká zemědělská univerzita podporuje uzavření této smlouvy. Z Masarykovy univerzity nám přišly dvě poznámky. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozornost a žádám vás o podporu tohoto návrhu.
Děkuji. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo.
Prosím, máte slovo.
To podstatné, co smlouva obsahuje, je změna režimu uznávání získané kvalifikace docent a profesor, tedy výsledků habilitačního a jmenovacího řízení mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.
Vážené paní a pánové, vzhledem k tomu, že je 12.30 a máme pevně zařazené volební body, musím tento bod přerušit. Ale já přeruším ten bod před ukončením rozpravy, abyste mohli přednášet návrhy. Já s tím nemohu nic nadělat, protože je to rozhodnutí Sněmovny.
To si myslím, že procedurálně je možné, bude samozřejmě záležet na vůli Sněmovny.
Děkuji. Zahájil jsem hlasování 166 a ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh a odložení bloku voleb. Z přítomných 153 pro 112, proti nikdo. Můžeme tedy pokračovat.
Tak dovolte alespoň velmi krátký komentář. Co se týká plateb a obnovitelných zdrojů ze zahraničí. Tak to je na adresu pana poslance Kučery. Pak chci říct, že tady mnohokrát zaznívalo, že ten zákon bude zdražovat obnovitelné zdroje. Není to pravda. Naopak, omezuje jakékoliv další platby za obnovitelné zdroje. Podíl na tom, že to je tak špatně, je to dáno - a já řeknu, proč si to myslím, a můžete si to ověřit. V roce 2006 se dramaticky změnila metodika výpočtu a poplatku pro obnovitelné zdroje a v tom roce 2006 došlo k velmi značnému skokovému nárůstu poplatků za obnovitelné zdroje. A tu metodiku nikdo ERÚ nevnucoval, to byla jejich práce, ale to nic. 495 korun platí i pro ERÚ a pro všechny. Snad ještě jedna poznámka. Energetický regulační úřad, kolegyně a kolegové, neurčuje cenu, ta cena je složena ze tří složek. Za prvé silové elektřiny, to znamená výroby té elektřiny, která je určována trhem, tedy burzou, když se bavíme o elektrické energii. Tato silová elektřina tvoří zhruba skoro polovinu z té skladby té ceny. Pak jsou to obnovitelné zdroje, tedy poplatky za obnovitelné zdroje, jak jsem řekl. ERÚ je tady od toho, aby kontroloval distributory, což je právě aby tam nezapočítávali něco jiného a nadbytečného. Myslím, že bude jasné, a vždycky to tak bylo v případě energetického zákona, že se tady budou protínat různé zájmy a ty zájmy budou samozřejmě tlumočeny jednotlivými poslankyněmi a poslanci, převtěleny v různé pozměňovací návrhy. Od toho je tady ale to, co jsem řekl. Hospodářský výbor, seminář, na který vás samozřejmě všechny zvu, kdo máte zájem o to, řešit energetický zákon.
Prvním návrhem, který bychom měli hlasovat, je návrh na odročení, který jsem podával já.
V těchto případech Česká obchodní inspekce výpočet roční procentní sazby nákladů posoudila správně, čili nešlo o nějaký plošný jev u všech poskytovatelů úvěrů, ale šlo o jev u některých poskytovatelů úvěrů. Já bych chtěl pouze odmítnout tvrzení o tom, že zde tedy existuje nějaká povinnost státu v rozsahu snad údajně 6 miliard korun, která by měla být vynaložena na odškodnění spotřebitelů. Na základě platného právního stavu konstatuji, že možné odškodnění spotřebitelů je otázkou soukromoprávní, týkající se smluvního vztahu mezi spotřebitelem a poskytovatelem úvěru. A tady musím říci, že není naplněna jedna ze základních podmínek vzniku odpovědnosti za vznik škody. Tolik velmi stručně ještě k interpelaci paní poslankyně Němcové.
Já myslím, že jsme tady jak já ve své otázce, tak pan předseda ve své odpovědi popsali zhruba, o co jde. V řadě případů docházelo tedy k tomu, že spotřebitelé byli poškozeni. Dá se z toho vyvodit to, že Česká obchodní inspekce postupovala na jednom místě nějak a na jiném místě jinak. A mě by tedy zajímalo, jestliže podle vaší odpovědi, tak jak ji připravila Česká obchodní inspekce, odvedl pan inženýr Jiří Pěkný profesionální práci, přispěl k nápravě věci, která určitě v pořádku nebyla - proč byl potom vyhozen z práce?
Pan premiér se chystá k odpovědi. Prosím, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych skutečně chtěl ještě připomenout jeden důležitý fakt. Účelem kontrol prováděných Českou obchodní inspekcí v oblasti spotřebitelského úvěru bylo zjištění, zda kontrolovaný subjekt řádně dodržuje povinnosti stanovené právními předpisy. Je potřeba si uvědomit, že kontrolním protokolem tak nebylo verifikováno, že jednání kontrolovaných osob je v souladu s právními předpisy.
Prosím, máte slovo.
Co vám asi tak, vážený pane předsedo, mohli napsat. Napsali vám, že ho vyhodili, protože neuměl komunikovat, protože já nevím, co všechno, aby to hezky znělo a na papíře dobře vypadalo. Bohužel máme minutu. Já tedy navrhuji Poslanecké sněmovně usnesení, že nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády na tuto interpelaci s tím, že sám dodává, že podal v této věci trestní oznámení. Tato věc bude mít pokračování.
Vláda je připravena na diskusi o případných změnách legislativy, které by posílily práva občanů na ochranu jejich soukromí. Čili nebráníme se této diskusi na expertní úrovni, a pokud by na politické scéně existovala shoda na tom, abychom v legislativní ochraně pokročili, tak si myslím, že to je také možný směr našich dalších úvah.
Děkuji, pane premiére.
Dobrý den, pane předsedající, vládo, kolegyně, kolegové. Jdeme na státní zastupitelství.
To je problém toho, v jaké kondici a v jakém stavu pracují mobilní telefony u Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tato informace se stala mediální senzací s podporou některých dalších lidí a v podstatě způsobila významné bezpečnostní riziko této instituci. Myslím si, že i tento případ budeme sledovat do takových závěrů, neboť tam probíhá trestní řízení týkající se právě možného úniku této informace ve vazbě na bezpečnostní riziko, které souvisí s dokumentem Bezpečnostní strategie Generální inspekce bezpečnostních sborů. To prostě je problém, který souvisí s dvěma zákony - zákonem o Generální inspekci a zákonem o jednacím řádu.
Děkuji ještě jednou za slovo. Neměla jsem pocit, že jdeme názorově proti sobě, že každý se na tuto otázku díváme úplně dramaticky jinak.
Táži se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Odpoledne projednáváme pak bod 135, což jsou ústní interpelace. Dříve než dám prostor řečníkům, kteří budou předkládat změny schváleného pořadu 23. schůze, dovolte, abych přečetla omluvy, které mi přišly na stůl. Dále je to omluva pana poslance Váchy, který se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů, a dále je to omluva paní poslankyně Lorencové, která se omlouvá z dnešního jednání z rodinných důvodů. Prosím, máte slovo.
Rád bych tento bod zařadil na dnešní dopoledne po pevně zařazeném bodu pana ministra školství.
Další přihlášený, pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo. Já bych nevystoupil, kdyby pan poslanec Volný neřekl "bohužel to bylo včera vetováno". Skutečnost je, že bohužel Ministerstvo financí zanedbalo termíny. Bohužel Ministerstvo financí zapomnělo zkrátit lhůty. Ale byl bych rád, aby jasně zazněla příčina, proč to řešíme tímto procesně nestandardním způsobem.
Dalším přihlášenou je paní poslankyně Černochová.
Děkuji. Hezké dopoledne. Za klub ODS bych chtěla říct, že návrh na veto tedy stahujeme po dohodě s kolegy... se zástupcem klubu za ANO.
Děkuji.
Problémy s odposlechy jsou závažným problémem a je otázka, zdali je tady nějaká zkušenost z jiných zemí, které mají demokratický právní stát, jakým způsobem lze omezit úniky odposlechů do médií v nějaké fázi vedení trestního řízení, které počítá s odposlechy jako s důkazním prostředkem. Já se domnívám, že se neobejdeme bez toho, aniž by pro trestní řízení odposlechy jako důkazní prostředky používány byly vzhledem k tomu, že je nutno bojovat s kriminalitou, s trestnou činností, která má v řadě případů velmi sofistikovanou podobu. Otázka je ovšem rozsahu pořizovaných odposlechů a toho, aby tyto odposlechy nebyly pořizovány k tíži třetích osob, které se na žádné závažné trestné činnosti nepodílejí, ale současně v případě, že dochází k úniku těchto odposlechů v rámci nějaké fáze trestního řízení, tak jsou porušována jejich práva. Zde je tedy také statisticky největší potenciál k tomu, aby informace unikaly.
Byl by to jiný režim, než který mezinárodní smlouvy dnes zakotvují pro další země, pro které Česká republika tyto smlouvy má uzavřeny. Slovensko by touto smlouvou bylo z tohoto společného režimu vyňato pryč. Otázal jsem se reprezentací vysokých škol, čili České konference rektorů a Rady vysokých škol. Od obou jsem dostal písemné stanovisko, které bylo negativní. Nedostal jsem žádný podnět od pana ministra, aby tady tento bod, tady tato smlouva byla znovu s nějakými novými podklady projednána na školském výboru. To je také důvod, proč o tom školský výbor nejednal. Ministerstvo školství poskytlo podklad, který je nadepsán Podklad pro jednání podvýboru pro předškolní a základní školství a podvýboru pro střední a vyšší odborné školství. Není mi známo, že by formální jednání proběhlo, rozhodně jako předseda výboru jsem nedostal žádný podnět. Ale pro naše vysoké školy omezujeme množství pracovníků, kteří perspektivně mohou na nich působit bez toho, aby předtím, než jsou vybráni a ustanoveni na ta místa, procházeli znovu poměrně dlouhým řízením. Všichni říkají: situace s akreditacemi se zlepšila, eventuální problémy, které byly jak na naší, tak na slovenské straně, mizí a zlepšují se. V tomto máme snahu uzavírat smlouvu, která naopak řekne: ty staré tituly jsou všechny v pořádku, ty si budeme uznávat, a pokud tam byly nějaké problémy, tak nad tím budeme zavírat. Toto je jádro problému, který v té smlouvě vidím.
Všechny vás odhlásím. Jakmile se ustálí počet přítomných poslanců, budeme hlasovat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, který padl v rozpravě. Prosím o přihlášení vašimi identifikačními kartami. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Budeme se zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Eviduji návrh vznesený v rozpravě pro rozpočtový výbor.
Vážené kolegyně, kolegové, prosím ještě o zařazení na projednání do zemědělského výboru.
Prosím, paní poslankyně. Opravdu to takhle nejde.
Nebude to překvapivé, dovoluji si požádat o přikázání také do výboru pro životní prostředí.
Jenom podpořím kolegu Fialu.
Dobře, čili budeme hlasovat postupně hospodářský výbor, rozpočtový výbor, zemědělský výbor a výbor pro životní prostředí. Pan zpravodaj doplní z průběhu rozpravy. Pane předsedo, máte slovo. Prosím o klid!
Každý výbor si může vzít, co chce.
O institutu garančního výboru nemusíme hovořit.
To jenom svědčí o tom, že tady někdo neví, co je základní sociální položka, základní výdaj rodiny a jedince.
Nikdo další. Děkuji vám. Nyní rozpočtový výbor. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Výbor zemědělský. Návrh byl přijat. Hlasování pořadové číslo 173, které jsem zahájil. I tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Jako poslední bude hlasování o přikázání výboru pro sociální politiku. Návrh byl přijat. Lhůta k projednání je podle zákona 60 dnů.
S druhou interpelací vystoupí paní poslankyně Adamová na téma zahraniční politika České republiky.
Děkuji za slovo. Chci se zeptat na nějaké konkrétnější výsledky než jen to, že jste se dohodli, že se budete třikrát ročně scházet, protože podle vyjádření mluvčího pana prezidenta - které si dovolím citovat: Pan premiér nezmínil po celou dobu schůzky žádný z podstatných rozdílů mezi panem prezidentem a jím v oblasti zahraniční politiky. Tedy podle tohoto vyjádření to chápu tak, že jsou vaše názory a postoje víceméně v souladu. V tom případě by mě zajímalo, zda souhlasíte s panem prezidentem, že konflikt na Ukrajině je jenom jakousi chřipkou, a zda se také kloníte k názoru, že by byla vhodná tzv. finlandizace Ukrajiny. Bavili jste se o těchto konkrétních věcech, a pokud ano, tak s jakým výsledkem?
Ale k vaší interpelaci, kterou máte a která je asi logická. Dohodli jsme se na tom, že tady bude existovat formát, který nám umožní, abychom koordinovali zahraniční politiku státu. Ten formát by byl předseda vlády, prezident republiky, ministr zahraničí, ministr obrany a předsedové obou komor. Protože oni vedou parlamentní diplomacii, to znamená, jak předseda Sněmovny, tak předseda Senátu. Čili je dobré, aby tady existoval jakýsi koordinační mechanismus na vrcholné úrovni. Tato skupina ústavních činitelů by se scházela třikrát ročně, ale zhruba dvakrát měsíčně by se scházeli její zmocněnci nebo náměstci, abychom koordinovali ty věci na praktické úrovni. To znamená, abychom se například nedublovali z hlediska ekonomické diplomacie. Jestliže pan prezident plánuje cesty, kde budou podnikatelské delegace, stejně uvažuje ministr průmyslu nebo třeba předseda vlády, tak chceme, aby tady byla koordinace v oblasti ekonomické diplomacie, abychom šetřili finanční prostředky, abychom maximálně efektivně podpořili export. To musí být proces, který je permanentní a do kterého prostě vstupují aktuální události. Čili tolik jenom velmi stručně k tomu koordinačnímu mechanismu, o kterém chci také informovat Poslaneckou sněmovnu, a byl bych rád, kdyby se nám během roku 2015 podařilo tento koordinační mechanismus realizovat, a pokud se osvědčí, tak si myslím, že ho potom mohou použít i následující politické garnitury k tomu, aby Česká republika fungovala navenek srozumitelně, aby byla spolehlivý a vypočitatelný partner i pro naše spojence v Unii nebo pro naše spojence v NATO. Druhá poznámka se týká těch zásadních sporů nebo nesouladů mezi vládou a prezidentem republiky. Čili tady nejsou zásadní rozpory. My společně s prezidentem, vláda vystupuje na podporu dalšího pokračování evropské integrace. Tam si myslím, že také existovala shoda. Já jsem přesvědčen, že finlandizace není vhodná cesta pro Ukrajinu. Čili finlandizace podle mého názoru není systém, který bychom dnes měli v rámci stávající mezinárodní politiky používat, a myslím si, že Ukrajina má právo na to, aby se rozhodla o své budoucnosti sama.
Děkuji za odpověď. Mě by ale zajímalo více konkrétně.
Když se podíváme třeba na sousední Německo, tak nepochybně kancléřka Merkelová má možná jiné akcenty než ministr zahraničí, který je příslušníkem sociálně demokratické strany a není členem kancléřčiny CDU. Prostě nuance existují a nepochybně budou existovat i tady v České republice. A nepochybně pan prezident má své názory a vláda možná v některých věcech nebo já jako premiér či ministr zahraničí budeme mít názory v něčem odlišné. Tady si myslím, že poctivá snaha o koordinaci postupu jednotlivých ústavních činitelů je něco, co by mělo dostat šanci. Nicméně vláda tady není od toho, aby fungovala jako cenzor vůči prezidentovi republiky. Prezident republiky má svůj mandát, má svoji odpovědnost, měl by ho vykonávat v zájmu občanů České republiky, stejně jako vláda by měla svůj mandát vykonávat v tom nejlepším zájmu naší země.
To byla interpelace číslo dvě.
Vyzvedává v této souvislosti zejména Polsko. Vyprávěl jste nám tady ve Sněmovně, o čem všem jste s ní jednal. Tak mě by zajímalo, pane premiére, zda jste s paní předsedkyní vlády Polské republiky na toto téma také mluvil.
Pan premiér, po něm je do rozpravy přihlášen pan poslanec Fiedler.
Děkuji. Chci potvrdit, že vláda nepřipravuje a nebude realizovat žádné kroky, které by znemožňovaly či komplikovaly procesy, například digitalizace nebo zpřístupňování informací o fungování totalitních režimů v Československu ve 20. století. Je tam rozdílné tempo, když musíte potom digitalizovat archiválie, které se zachovaly pouze v papírové podobě. Ale já skutečně nejsem odborník na archivaci, nejsem odborník na digitalizaci. Tady se spoléhám na podklady, které jsem měl v této věci připraveny od svých spolupracovníků na Úřadu vlády. Myslím, že k tomu není žádný důvod. Tolik možná poslední poznámka k vyjádření paní poslankyně Němcové.
Dobré dopoledne dámy a pánové. Já bych jen stručně zhodnotil, nebo zareagoval na vystoupení pana premiéra. Ještě předtím předešlu, že interpelaci paní poslankyně Němcové na vás i vaši odpověď znám. Proto mě velmi zaráží, když jste tady sdělil, že jste včera hlasoval proti tomuto pozměňovacímu návrhu. A druhý dotaz, který bych chtěl položit.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, tato otázka, jak jistě chápete, se mě týká velmi osobně. Dovolím si proto malou rekapitulaci celého stavu. Mně se podařilo během tří let, která mi byly umožněna z celkových pěti, na tuto dobu byl můj mandát na začátku určen, tak se mi podařilo instituci stabilizovat.
Nebo s kým a o čem jednal v Londýně předseda zahraničního výboru Karel Schwarzenberg? A dále: Kdo byly ostatní osoby v této vládní delegaci? Jsou jimi soukromé osoby, například pan Tomáš Halík spolu s paní Scarlett Rešlovou nebo architekt Bořek Šípek, jehož lavičky nyní kupují česká města za 350 tisíc?